Nechceme je trestat, že dobře hospodaří. A zároveň tedy já k tomu dodávám: proto jim nepřidáme. Tak nevím, co si z toho mám vybrat.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal se zájmem to expozé pana poslance Vilímce a pak jsem se díval tamhle, jestli jsme tedy ve druhém čtení nebo ve třetím čtení. Nic tady z toho nezaznělo. Takže děkuji a já doufám, že příště už to takto dělat nebudeme.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na svého předřečníka, který říká, že už se ve třetím čtení nemůžeme k podstatě k ničemu vyjadřovat. A máme normálně obecnou rozpravu a podrobnou rozpravu k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Já bych na začátku ráda reagovala na poslance Plzáka. Bylo jasně řečeno, že v jednacím řádu je stanoveno, co se může, čímž se chce říci, co se nemůže. O tom, že se nemůže diskutovat nebo může diskutovat, se tam nehovoří, protože se předpokládá, že se i ve třetím čtení může sdělovat názor na pozměňovací návrhy, a každý poslanec má právo přesvědčit své kolegy, aby podpořili pozměňovací návrhy. Nyní, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dovolte, abych i ve třetím čtení krátce vystoupila na podporu pozměňovacího návrhu, který si osvojil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Z pohledu státního rozpočtu je to částka nevelká. Z pohledu obcí a měst částka nemalá, kterou by nepochybně dokázaly využít ve prospěch svého rozvoje. Částka, jejíž značná část by přišla na český a moravský venkov, který veřejné investice samozřejmě potřebuje jako sůl. Všichni to víme, doufám, že to ví i pan ministr. Částka, jejíž část by i v našich městech našla smysluplné využití.
Dovolte tedy, kolegové, abych vás informoval o tom, že přesto, že nebyly podpořeny žádné pozměňovací návrhy, které měly svoji hlubokou logiku, tak jsme vládní návrh podpořili, protože nechceme ubírat krajům zdroje pro zajištění jejich veřejných služeb. "Já vám," říkal Andrej Babiš, "milí sociální demokraté, pustím peníze pro vaše hejtmany do krajů, když vy mně pustíte dotace a daňové úlevy pro moji podnikatelskou skupinu." Tenhle obchod proběhl a obce zůstaly mimo.
Budeme pokračovat bodem Prosím ještě pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka. Zeptám se, zda je zájem o vystoupení ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Nemám žádné přihlášky. Rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nás tedy provedl hlasováním.
Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení, který předkládá Sněmovně rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Navrhuji, aby o nich bylo hlasováno jedním hlasováním.
Rozhodli jste se. Nezaznělo k tomu jediné slovo.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s procedurou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Zeptám se pana ministra, zda chce vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Do budoucna tedy postačuje, aby předmětná věc, kulturní statek, byla označena nebo vymezena členskými státy jako národní kulturní poklad. Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné nebo jiné sbírky. Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt a rovněž se upřesňuje pojem nezbytné péče.
Děkuji, pane ministře. Přečtu omluvu pana poslance Martina Lanka, který se omlouvá od 13.20 z rodinných důvodů. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není potřeba. Zeptám se, zda někdo navrhuje jiný postup. Kolegové z ODS nezklamali, budeme hlasovat o této proceduře. Kdo je proti? Procedura byla přijata. Dvakrát souhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?
Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z pořadu schůze. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení zbývajících bodů z pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu? Já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za spolupráci a končím pořad 31. schůze Poslanecké sněmovny.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou bude hlasovat též pan poslanec Vondráček, ale nepostřehla jsem to číslo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A já poprosím sněmovnu o klid.
Já bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu, který by se jmenoval zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru. Navrhuji, abychom to zařadili za blok třetích čtení. Myslím, že jich máme pět. Návrh usnesení a jedno hlasování.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí ke změně programu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o předneseném návrhu. A teď poprosím pana poslance Stanjuru, aby mě kontroloval, jestli to říkám dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. A dříve než tak učiním, omlouvám se pane zpravodaji, opět vyzvu sněmovnu, aby se ztišila. Děkuji.
Děkuji, paní předsedající.
Zlaté cihličky v domě nebo konta na Kanárských ostrovech nebo desítky dalších věcí, jak se dají majetky skrývat, nikdo z nás neumí odhalit. Velmi těžko je umí odhalovat policie. Nemá na to ani mechanismy ani prostředky. Představa toho, že zavádíme trestný čin se sazbou šest měsíců až tři roky, suneme se ze sazby jeden rok na šest měsíců až tři roky za špatně vyplněné, možná úmyslně, možná neúmyslně, majetkové přiznání, to je podstatou tohoto návrhu. A nebudu upozorňovat na chyby, které se staly v tomto volebním období, i když o nich vím také. Kolik lidí udělalo chybu ve svém přiznání a to jsou poslanci a senátoři a členové vlády. Měli by to být lidé, kteří na to mají aparát. Kolik lidí udělalo prostou chybu, že něco nepochopilo, nahlásilo špatně, nepřiznalo. Pokud to nebyl úmysl, vždy jsme to řešili nějakou domluvou. Ale můžu vás ujistit, že při této sazbě bychom tady mohli mít takových 40 odstíhaných poslanců a členů vlády za posledních několik let. To je přece tak nepředstavitelné říct až tři roky za to, že něco uvedu špatně do přiznání, které mě nutíte uvést. Jedna věc je, jestli mě někdo dodaňuje. To jsou podstatné rozdíly a tady není jasné, jestli na můj majetek má nějaký vliv, že někdo dluží mně, nebo jestli já někomu dlužím. Stejně tak moc nerozumím tomu, proč je v této části uvedeno "nebo", protože zřejmě když budu mít peněžitý dluh, tak už nemusím vyplňovat výslovné prohlášení, že jsem uvedl úplné a pravdivé údaje. A takovéhle drobnosti. Jenom říkám, když už chcete něco takového prosazovat, tak to má být když tak plošně a ne na základě práskání. Jenom proto říkám, že je to tak strašně špatně napsané. Říká: ty evidence, do kterých mám přístup, tak ty bych měl zveřejnit na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. To jsou všechno údaje, které nejsou veřejné, nebo minimálně část z nich není veřejná a nedává smysl, aby byly uveřejňovány správcem daně.
Děkuji, že to budete respektovat.
Děkuji panu místopředsedovi, že zjednal klid. Myslím si, že ho musíme přečíst i jazykově, protože jazyková tvorba Ministerstva financí je opravdu srozumitelná jenom Ministerstvu financí a bohužel už nikomu jinému v této zemi.
Eviduji zde jednu faktickou poznámku a jednu řádnou přihlášku do rozpravu. A ještě předtím přečtu omluvenky, které ke mně doputovaly.
Stejný výzkum také konstatuje, že tři čtvrtiny evropských muslimů jsou přesvědčeny, že existuje pouze jediná správná interpretace koránu, která by měla platit pro všechny muslimy. Já se vás těmito čísly snažím přesvědčit, i když asi v některých případech je to marné, že maximálně obezřetný přístup je na místě. Závěrem mi dovolte konstatovat, že k předloženému pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě doplním krátkou legislativně technickou úpravu. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji a prosím dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom krátkou poznámku. Ale půl roku na to, aby se člověk naučil česky, pokud přichází z destinace, která nám není nikterak kulturně příbuzná, je problém. A ten problém se může projevit velmi vážně i v pracovním procesu. O co se mi jedná. Čili není to jenom o uznávání odborných způsobilostí a o tom, jestli lékař cizinec dokáže komunikovat s pacientem, ale je to taky o nekvalifikovaných silách. A já nechci zpochybňovat, že náš pracovní trh není schopný je nasát, protože máme 105 tis. volných pracovních míst. Dnes na prace.cz najdete 50 tis. volných pracovních míst.
Děkuji za pochopení a za hlasování.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Lank a připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Trošku jsem si to popletl, tak se omlouvám, že se na mě musíte dívat ještě jednou. Takže mi dovolte, abych tady přednesl, co musím.
Nyní se připraví pan poslanec Okamura. Ještě dovolte, pane poslanče, budu konstatovat, že předsedovi Poslanecké sněmovny došla omluva z dnešního jednání od ministra Roberta Pelikána.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce sdělit stanovisko našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD. My zásadně nesouhlasíme se zjednodušováním azylové politiky České republiky. My naopak prosazujeme zpřísnění a prosazujeme to, aby naopak vláda tlačila na země Evropské unie, aby došlo k zásadnímu zpřísnění azylové politiky. Tak to funguje i v rámci těch imigračních zařízení, které jsem samozřejmě osobně navštívil. A jenom připomenu krátce tři jednoduché údaje z aktuální statistiky. To je samozřejmě děsivé, a to mluvím jenom o malém Holandsku. To znamená, my v žádném případě nemůžeme za naše hnutí SPD podpořit návrhy, které zjednodušují azylovou politiku v České republice.
Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě, pokud se nikdo nehlásí z místa... Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já vás upozorňuji, jestliže schválíme tento návrh, schválíme logický jazykový a gramatický nesmysl, neboť toto adjektivum pak není k čemu vztáhnout. Čili jinými slovy, bude to přívlastek shodný, který se nemá s čím shodovat.
Tím je pan poslanec Votava, poté se připraví pan poslanec Plíšek.
Děkuji za slovo. Možná je dobré se podívat trochu do historie legislativních pokusů zavést majetková přiznání v České republice. Oba tyto návrhy byly ovšem Poslaneckou sněmovnou zamítnuty. Byl to také návrh sociální demokracie z roku 2003, předložený Ministerstvem financí do připomínkového řízení. Podle něj se na základě majetkových přiznání měla prokazovat legálnost nabytí celého majetku, a to dokonce s přesahem do doby deseti let před nabytím účinnosti tohoto zákona. Vím, že i Komunistická strana Čech a Moravy v tomto určité pokusy také dělala. Návrh konceptu zákona, který je předkládán současnou vládou, se výrazným způsobem odlišuje od těch předchozích návrhů. Znamená to, že místo konfiskace majetku, který by pocházel buď přímo, či nepřímo z nelegálních, a tedy i nezdaněných příjmů, zákon počítá se zdaněním těchto neprokázaných příjmů včetně určité sankce. Musí být posílena stránka odbornosti a morální kvality správce daně. Určitě se ještě shodneme možná na některých dalších úpravách, které by tento zákon nebo tato právní úprava vyžadovala. Tento přístup určitě bude klást nároky na finanční správu, a to především v oblasti vyhledávací činnosti zaměřené na subjekty, které jsou vlastníky majetku, a přitom nejsou v řadě případů a nikdy ani nebyly poplatníky daně z příjmu. Na to bych chtěl také upozornit.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za udělení slova. Já bych zde odkázal přímo na stanovisko Legislativní rady této vlády.
Naše odpovědnost je jiná. My i těm státním podnikům musíme vytvářet podmínky pro to, aby mohly v tom tržním prostředí fungovat. A Česká pošta je takovým podnikem. No není tomu tak. Tak mi neříkejte, že v otevřeném zákoně o státním podniku Česká pošta nemůžeme novelizovat zákon o státním podniku. To přece není pravda. Přílepkem se to ani nemůže označit, protože řešíme konkrétní podmínky pro konkrétní postavení státního podniku. Jestli to spěchá, nebo nespěchá, není mou věcí. Já to říkám čistě z pohledu teorie práva a z toho, jak to bude muset posuzovat Ústavní soud. Takže to nebude přílepek. Naopak. Podstatné je to, jestli chceme jako zákonodárci na jedné straně ponižovat v tržním prostředí ty státní podniky proti ostatním subjektům. V tom případě ale si každý sáhněte do svědomí, jak budete hlasovat ve státním rozpočtu o tom nebo o onom. Protože v tomto ohledu my jsme zodpovědní za to, že ty státní podniky včetně státního podniku Česká pošta jsou vůbec schopny fungovat v tom tržním prostředí.
Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky.
Já jsem nevyhrožoval ani neříkal, že my něco podáme k Ústavnímu soudu. Abychom si rozuměli. Bavíme se normálně o zákoně. Ten zákon se jmenuje a je o něčem jiném. Ne o státním podniku Česká pošta. Takový zákon prostě dnes neprojednáváme. A to je velký rozdíl. My chceme mít pokud možno stejné podmínky pro všechny na trhu bez ohledu na vlastníka. Takže my protestujeme proti tomu, pokud si myslíme, že se legislativně znevýhodňuje privátní sektor na úkor státního podniku, a nechceme, aby to bylo naopak. A to, že to je přílepek, to prostě pravda je a může si někdo říkat, co chce. Já si vzpomínám na tu debatu zejména ve vládní koalici, jak tady vystupovali s tím, že proti přílepkům budou rozhodně bojovat.
Děkuji. Další faktickou poznámku pan poslanec Stupčuk.
A tady to bylo jasně řečeno. Samozřejmě že zákon o státních podnicích je obecný ve vztahu k zákonu o poštách.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem ještě neodpověděl kolegovi Bendovi vaším prostřednictvím na vyšetřovací komisi na poště. To je přece normální standardní koaliční spolupráce. Také jste mě upozornil na jednu věc, za kterou se musím ODS omluvit. To jsem myslel pouze a jenom v případě předsedy té komise, a to proto, že jste měli ministry vnitra, kteří tu poštu měli pod sebou. Jinak ODS považuji za standardní demokratickou stranu. Co se týká těch ministrů vnitra za ODS. To já jsem ještě chodil po ministerských houbách a nemůžete po mně chtít, že bych za to tedy mohl. Když jsem nastoupil, tak už jsme jenom hasili některé problémy, abychom byli schopni dočerpat. Připomenu třeba evropské peníze, omlouvám se. To nemáme.